Nošení roušek, ochranných pomůcek je opět možné dělat podle tohoto zákona. Paní ministryně Schillerová říká: To vy víte, že jo, tady za mými zády. Jak vláda reaguje na toto zjištění, na toto statistické zjištění? Jaké opatření udělala vláda, jak podpořila zaměstnavatele? Jak řešila to, aby v zaměstnání lidé měli ochranné pomůcky? Jakou podporu poskytly hygienické stanice zaměstnavatelům z hlediska metodického vedení? Já bych velmi rád slyšel a prokázal na základě dat od vlády, co znamenalo třeba, když jsme pustili první a druhé třídy, co znamená, že běží školky. Jak je podložené daty, zdali se ta situace zhoršila? A lidé to potom budou chápat. Posunu se dál. Tady může mít velmi silnou kompetenci a možnost využít těchto kompetencí náčelník generálního štábu, takže ta vláda tam může být. Obdobně to můžeme také říci v případě Hasičského záchranného sboru. Tady chybí motivace, apelování a uvěřitelná fakta, která tyto věci podpoří. Chybí tady třeba obecně diskuze v oblasti, jak zvýšit imunitu lidí - to se úplně vytratilo v té debatě. A když se podíváte na jiné státy, Rakousko, Německo, kolem nás, kde ta čísla jsou výrazně jiná. Protože co tenkrát řekl soud, ten mimo jiné řekl: Je potřeba tyto nástroje velmi podrobně odůvodnit, nevyužívat je paušálně, nenadužívat je, ale užívat je přiměřeně a s dobrým odůvodněním. Teď si dovolím přiblížit to, jaký byl vývoj v posledních zhruba 11 měsících. Leden 2020: O ničem jednat s opozicí nebudeme, jsme na covid připraveni, všeho máme dost, bude to běžná chřipka. Březen 2020: Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření a beru na sebe plnou politickou odpovědnost. Jestli někdo nemá respirátor či roušku, osobně mu ji ještě dnes dovezu. Vláda to schvalovala, takže pokud někdo teď říká, že my jsme měli zasahovat v OKD, tak pokud někdo měl, tak to byli hygienici. Červenec 2020: Jak říkám, utrácejte peníze doma, jeďme na dovolenou v Česku. A pak přišlo: Čau, lidi, koukám do křišťálové koule a vidím, že musím na dovolenou. Plán je takový, že každý den to sledujeme, chytrá karanténa to sleduje, nechápu, co od nás opozice chce, už to nebude nikdy plošné patření. Září 2020: Já tu situaci nepovažuji za vážnou, odpověděl premiér na dotaz, zda nenastal čas si přiznat závažnost stoupajících počtů nakažených. Chtěl bych poprosit všechny, abychom už konečně přestali covidem strašit, tolik, co my testujeme, nikdo netestuje. A jak dopadl podzim, to všichni víme. Jsme v situaci, kdy za loňský rok skončil své podnikání, svoji obživu největší počet lidí v historii.
O tom jsme mluvili dostatečně v minulých dnech a mluvíme o tom opakovaně. Většina nechce v tomto pokračovat. Vláda však zatím nebyla schopna uvést a zdůvodnit taková opatření, která by nebylo možno udělat bez nouzového stavu. Myslím, že i na tom se většina z nás shoduje. Za čtvrté existuje většinová shoda v této Chceme chránit učitele, chceme je chránit prostřednictvím respirátorů, chceme je chránit očkováním. Existuje také většinová shoda, většinový názor v této Poslanecké sněmovně, že dosavadní vládní záměry v této věci jsou pro nás všechny, nebo pro většinu z nás, nedostatečné a neurčité. Za páté existuje většinová shoda, i když ne v detailu, ale rámcově v Poslanecké sněmovně, že ekonomická pomoc zavřeným nebo omezeným činnostem a provozům je nedostatečná a není ani dost systémová. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To bylo nějakých šest okruhů, o kterých jsem přesvědčen na základě toho, co od vás poslouchám, že v nich existuje většinová shoda v Poslanecké sněmovně. Nazval bych to jakýmsi společným jmenovatelem. Myslím, že ten společný jmenovatel je celkem rozsáhlý a že nabízí příležitost. No, zatím její jedinou odpovědí je nouzový stav. Zatím vláda jenom opakuje, že se všechno od neděle zhroutí, když neprodloužíme nouzový stav, že to bude katastrofa a tak dál, a že za to budeme odpovědní my ostatní. Ale to prostě není pravda. Hroutí se jenom představa vlády, že bude chodit pořád do Sněmovny, vždycky hodí na stůl žádost o prodloužení nouzového stavu, premiér většinou u toho vynadá opozici. Pak někdo cukne - komunisté - a jdeme dál. Máme příležitost to obrátit, máme příležitost to udělat jinak. Pojďme se bavit o tom a pojďme řešit to, co lidé považují za důležité, co považují za nedostatečně vyřešené a co v souladu s nimi považuje za špatně nastavené, nepřipravené, nepromyšlené, nedostatečně vyřešené, i většina této Poslanecké sněmovny. A nespokojme se tentokrát s nějakými přísliby, ale chtějme a pojďme společně dosáhnout změn. Já je tady nebudu číst a nebudu je tady znova v konkrétnosti připomínat, protože chci překonat všechny stranické bariéry. Na tom tu existuje většinová shoda. Abychom stanovili termíny a podmínky pro postupné, bezpečné a trvalé otevření škol. Myslím, že tady platí slova, která řekl jeden z význačných českých vědců, biochemiků: každý týden amatérské improvizace může stát lidské životy. Ano, tak to je. Každý další týden amatérské improvizace může stát lidské životy a my máme šanci to změnit. Dámy a pánové, na této schůzi podle mého názoru nejde o to, kdo chce a kdo nechce nevyhnutelná opatření proti covidu, protože to chceme všichni, my všichni chceme opatření proti covidu. Na této schůzi nejde o to, kdo si uvědomuje a kdo si neuvědomuje vážnost situace. Většina z nás si to uvědomuje, možná až na dva, ale naprostá většina z nás si vážnost situace uvědomuje. Nejde o to, kdo chce například pomoci zdravotníkům, aby měli všechno, co potřebují. To chceme doufám všichni.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, k nouzovému stavu už jsme tady měli dlouhé hodiny debat, už se možná počítají i na stovky, a ta situace se periodicky opakuje, protože vždy se ptáme při prodlužování...
Já vám rozumím, paní poslankyně. Prosím ty, kteří chtějí odejít, aby odcházeli v klidu, a ty, kteří chtějí poslouchat, aby se ideálně usadili a věnovali pozornost projevům... Prosím.
První jednání proběhlo v úterý, nevedlo k žádnému výsledku. Tak ani dnes, dva dny poté, nebyl představen záměr, co vlastně vláda přesně hodlá dělat, jaká konkrétní řešení nabízí na tu - alespoň dle čísel - zatím beznadějně se tvářící situaci. Proto s tím plánem přicházíme my. Vy jste před krajskými volbami dali životy a zdraví lidí všanc místo toho, abyste včas zavedli účinná opatření. Pan ministr Zaorálek tady dneska říkal, ať se probereme. My jsme také volali a křičeli - i tady - vládo, prober se! Připomenu, že to bylo začátkem září a byli jsme před druhou masivní vlnou epidemie. Co udělala vláda? To jsou priority, skutečné priority této vlády. Od té doby jsme tady měli i mnoho mimořádných schůzí, které jsme často vyvolávali my jako opozice. Od té doby bylo dost času na to, tuto legislativu nejenom dobře připravit, projednat, ale zejména tady schválit. Realita je taková, že se to nedaří. Nehodláte o tom jednat. Nehodláte o tom opakovaně jednat. Nehodláte se ani bavit, nastartovat tu diskuzi. To vám neustále vyčítáme a snažíme se, opravdu velmi se snažíme vám vysvětlit důležitost těchto kroků, ale jste hluší a slepí. Souhlasím s vámi. Před čím bychom tady stáli za další měsíc nebo třeba 28. února, pokud by došlo ke kratšímu prodloužení? Ani k tomu nedochází, i když vás o to opakovaně vytrvale žádáme. Vláda potřebuje nouzový stav, ale opozice se domáhá toho, aby se o tom s ní vůbec někdo bavil. Z toho plyne jediné, že vláda nemá zájem o to, aby kdokoli podpořil nouzový stav. My ten plán neustále nabízíme, každý týden, s pravidelností, která je už železná. Ale k tomu jste neustále skeptičtí, hluší a slepí.
Pravděpodobně nepůjdou ani žádné děti do škol, protože to situace nedovolí. Okolní země se nás začnou bát a zavřou hranice. Anebo nouzový stav dnes společně ještě prodloužíme. Do 14 dní předložíme Sněmovně po konzultaci s poslaneckými kluby návrh pandemického zákona, který bude - a pevně tomu věřím - o něco lepší právní úpravou, než je stávající situace. Budeme dále pracovat na tom, aby se mohly děti v březnu vracet do škol. Zapomeneme na rozpory, společně se dohodneme na rozpočtu a budeme dále kultivovat systém kompenzací a opatření. Nebudeme tedy ještě nějaký čas chodit do obchodů ani ke kadeřníkovi, ale nadále budou místa pro překlady pacientů. Zvažme proto, prosím, dnes velmi dobře, kterou cestou se společně vydáme. Je to naše společná odpovědnost a myslím si, že bychom lhali sami sobě i těm, kteří nás do této Sněmovny jako své zástupce vyslali, kdybychom říkali něco jiného. Děkuji vám a věřím, že se rozhodnete podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému a otevírám rozpravu. Zatím mám devět přihlášek s přednostním právem.
Já vám děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane premiére, vládo, pane předsedající, já bych začal možná tím, co jako první zmínil zde ve svém projevu i pan premiér Babiš. Já jsem mu v sobotu napsal, že bych se s ním rád spolu s Vítkem Rakušanem sešel. Abych s ním diskutoval nouzový stav? Sešel jsem se s ním, protože jsem viděl, co se chystá na pondělní jednání vlády, že čísla stále rostou a že vláda nehodlá s tímto trendem nic jiného v danou chvíli dělat. Já jsem za panem premiérem přišel s jednou věcí, která tíží občany České republiky a která má významný vliv na šíření pandemie v České republice. A víte, proč ho nenahlásila? Bydlel vedle Riegráků, teď bydlí v charitě. Tohle řešíme. Tolik oficiálně v průměru člověk nahlásí kontaktů. Paní ministryně Maláčová tento návrh přinesla do Sněmovny. To ten člověk nosí domů. My devět měsíců... my jsme vám dali tenkrát plán, budoucnost řešíme teď. Když jsem k vám přijel v neděli s Vítkem Rakušanem, tak jsem vám položil pět rozpracovaných věcí, týkajících se zdravotnictví, týkajících se návratu do škol, bavili jsme se o možnostech testování, to jsou všechno konkrétní věci, to nejsou nějaké nahozené věci na tiskovku.
Není to nic proti těm klukům a holkám v zelených uniformách. Je to proti některým nepravdám, které se kolem nich šíří a věcem, o kterých se v podstatě nesmí mluvit. V rámci boje s covidem pan premiér říkal, že je nasazeno 900 vojáků. Pro úplnost informací však je třeba dodat, že při trasování vypomáhá - poslouchejte i ta čísla - 380 policistů, 72 hasičů a několik desítek celníků. Tím nechci snižovat, že by nebylo třeba poděkovat Armádě České republiky, to v žádném případě ne. Jaká jsou na to řešení? Pokud ukončíme nouzový stav, dojde i k žádoucímu návratu dětí do škol. V tom případě zde máme nějaký počet, který neznám a nebyl mi ho schopen nikdo poskytnout, počet zaměstnanců, kteří kvůli zavřeným základním školám ve 3. a 4. třídách museli zůstat doma na ošetřování. Operativně tyto mohou nahradit dobrovolníci, pokud jim za to zaplatíme, a přiznejme, že vláda na to prostředky vyčleněny má. V nejhorším je také mohou nahradit příslušníci bezpečnostních sborů a armáda by i za současného zákona mohla být povolána k plnění úkolů policie do smíšených hlídek. Určitě by šlo zapojit i dobrovolné hasiče a zajistit refundace mezd jako při požárech nebo likvidacích živelních katastrof. Milá vládo, kdo chce, hledá a nachází řešení. Posledním právním problémem je chod klíčové infrastruktury státu. Znovu opakuji, ta funguje na základě odpovědnosti a obětavosti jednotlivých zaměstnanců, a za to je znovu potřeba jim poděkovat. Ekonomická a sociální oblast. No, to bych ten veřejný zájem opravdu chtěl vidět. Prostě likvidujete české živnostníky a firmy a nahráváte nadnárodním obchodním řetězcům. Ono je obecně známé, že na každé krizi chudí chudnou a bohatí bohatnou. Již dnes tam jezdí tajemní muži s kufříky plnými peněz a říkají zbědovaným boudařům: Víme, za kolik jste koupili, a my vám teď tady nabízíme, berte, protože příště už tato nabídka nepřijde. To vše vede k oslabování role státu a jde to jen a pouze za touto vládou. Vláda, která není schopna zajistit si ani účast potřebného počtu vládních poslanců k přijetí vládní legislativy, abych byl spravedlivý, toto se týká zákona z dílny Ministerstva vnitra a nepřítomnosti jeho poslanců z ČSSD, včetně ministra samotného. Pak ale nezapomeňme kritizovat práci policie, že nic nedělá a jen tomu všemu přihlíží. Dokonce docela bývalé kolegy obdivuji, že se v této změti příkazů, zákazů a nařízení ještě vůbec orientují. A to nemluvím o hledání nějaké logiky v nich, což v podstatě ani nelze. Mohl bych zmínit několik příkladů. Nákupy obuvi, ale nemožnost koupit si tkaničky, nákupy v papírnictví, kdy kupuji omalovánky, ale nemůžu si koupit papírovou tašku. To by bylo na dalších pět minut, tak to potlačím, ať můžeme pokračovat dál. Ty jsou přímo spojeny se všemi výše uvedenými, vyjma těch právních. Komunistická strana Čech a Moravy vždy vystupovala konstruktivně s jedním cílem, a tím je ochrana obyvatelstva, ochrana nejen života a zdraví, ale i ekonomických a sociálních práv člověka. Dlouhodobě jsme vyvíjeli tlak na vládu, aby konala. Po posledních jednáních jsme konečně přišli na to, že tato koaliční vláda nás už nepotřebuje, o naše rady nestojí a naše připomínky ignoruje, či se jim dokonce mediálně vysmívá. Nyní jsme již přesvědčeni, že existuje takové právní prostředí, které umožňuje nouzový stav ukončit. Menšinové vládě tak dáváme šanci, aby se nemusela vždy opírat o hlasy KSČM, aby mohla lépe komunikovat s ostatními opozičními stranami. Přeji vládě, aby prokázala schopnosti své moci výkonné, a pokud je nemají, tak aby je radši přenechala hejtmanům na krajích. Ti se na to již jistě třesou.
Typickým příkladem - komunikace. To je něco nepochopitelného. Vy necháváme rozložit Ministerstvo zdravotnictví, to se personálně prostě rozkládá. Vy jste neustále jenom vršili jednu chybu za druhou a tím jste nás do té situace, bohužel, celou zemi dostali. A teď chodíte a říkáte - v tom jste mistři - ti za to můžou. Jednou za to můžou ti, kteří nepřišli, když měli přijít. Pak za to můžou občané, protože nedodržují, co dodržovat mají. Pak je slib tří lékařů naplněn až se skoro týdenním zpožděním, ještě k tomu ne naplněn zcela. Na to si opravdu nikdo nechce zvykat, věřím, že ani vy ne. Běžte se jich zeptat, jak to je. To tam opakovaně vznášel jak pan premiér, tak pan ministr Hamáček. Proč to nemůžeme udělat, je logické. My nemáme možnost ovlivnit, kam všechny výdaje státního rozpočtu půjdou. Ale k tomu samozřejmě nedochází a nedošlo. A vy byste mohli udělat ta gesta. Proč nabíráme další? Jak můžete vlastně v únoru říct, že nemáme peníze, pojďme se bavit o změně rozpočtu? To snad nemůžete myslet vážně, že my budeme nést podle vás, jste v rétorice pana premiéra, odpovědnost za všechno, co se od teď stane. Opravdu bych vám to moc přála, nebylo to příjemné. Za tři týdny bychom tady byli úplně ve stejné situaci, úplně ve stejné debatě. A když už se tedy zaklínáme tím fetišem, jak to bylo nazváno, nouzovým stavem, tak si pojďme říct, co lze i bez nouzového stavu. Občas se zase mystifikuje, používají se informace, které nejsou úplně pravdivé, a je potřeba si tedy uvést věci na pravou míru, co lze na základě naší platné legislativy. Bylo by možné i nadále uzavírat školy, mateřské, základní i střední, anebo omezovat jejich provoz. Bylo by možné nařizovat ochranná opatření, jako jsou roušky a dezinfekce. Bylo by i nadále možné omezovat provoz ubytovacích a stravovacích služeb, omezovat divadelní, filmová představení a sportovní akce. Co se týče armády, nejčastěji skloňovaného argumentu: v létě jsme byli bez nouzového stavu a armáda vypomáhala, protože náčelník Generálního štábu může na žádost měst a obcí uvolnit vojáky i bez nouzového stavu.
Ano, teďka byla nějaká polemika, přišla AstraZeneca v sobotu, nebyla rozvezená, protože některá očkovací místa neočkují v sobotu a v neděli, ale nebyl ještě vybrán distributor. No, nechci to. Nechci to. Ale tady jde o čas. A samozřejmě pokud by byla šance získat takovou vakcínu a Evropská léková agentura, ta, která schvalovala všechny vakcíny, to schválí, tak proč to našim lidem nenabídnout. My nevíme, jestli by byl zájem, nebo by nebyl zájem. A já nikomu nic nenutím. My potřebujeme samozřejmě tu vakcínu co nejdřív, ale proč se o to nezajímat, proč se na to neptat. Nějaká firma, nějaký prostředník z Dubaje. AstraZeneca se vyrábí taky v Indii. Kdyby to bylo reálné, věřte mi, že bychom to určitě využili. Stejně jak bojujeme za ty antibody látky. Budou a vydrží ještě těch pár měsíců, až když budeme schopni naočkovat podstatně větší počet našich spoluobčanů.
A tak, jak bylo avizováno, nyní vystoupí ministr zdravotnictví vlády České republiky Jan Blatný s doplněním tohoto úvodního slova. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dnes je ale situace přece jen jiná. Vím, že jsme všichni unaveni délkou trvání pandemie i délkou trvání patření, která s ní souvisí. Očkování, jak jsme se asi všichni shodli, je tím, co věc nakonec vyřeší. Možná jsme nyní v cílové rovince. Koncem března bude proočkována většina populace nad 80 let a v létě většina celé populace. Byla by tedy škoda v cílové rovince upadnout. Ten, kdo v ní upadne, buď vůbec nedoběhne, anebo doběhne poslední. Díky tomu, že stále větší část viru je tvořena jeho rychleji se šířící variantou, je pro něj snadnější naše opatření překonávat. Stačí tedy menší míra nedodržování k tomu, aby se šířil dál a rychle. Jedinou možnou reakcí je tak nikoliv stejné, ale daleko vyšší dodržování nastavených opatření. Můžeme jistě jít na břeh řeky a demonstrovat za to, že velkou vodu nechceme, že máme právo na život bez velké vody.